Máte slovo, pane ministře.
A právě proto jsem řekl, že za poslední tři roky se zvýšil počet hudebních žádostí o dotaci o 40 procent. A proto musíme více než dříve apelovat právě na kvalitu projektů. A tomu jsem učinil přítrž.
Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě chviličku. Nebudu dál čekat. Pan předseda TOP 09 mě chce uchránit před rozhodnutím.
Rovněž patřím k nekompromisním kritikům vlády, že její členové nechodí na interpelace.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan ministr Daniel Herman je povinen vypracovat novou odpověď na interpelaci pana poslance Františka Adámka. Tím končím tuto interpelaci.
Zase opakuji, jsou to organizace, které s touto kategorií lidí dlouhodobě pracují.
Děkuji paní ministryni a zároveň se nabízím, že rád paní ministryni poskytnu informace o cenové hladině nejlevnějšího alkoholu.
Já děkuji za odpověď a ještě bych měla doplňující otázky.
Teď to myslím končí v roce 2020 nebo 2022, teď si nejsem úplně stoprocentně jistá. A ty kontroly my po nich nechceme.
Děkuji paní ministryni za detailní odpověď.
V té odpovědi je několik odkazů na dobu za několik týdnů, nebo za dva tři měsíce. A já bych se býval rád zeptal pana ministra Němečka, jak tedy jsou tyto sliby dané panem premiérem plněny.
Přeji hodně úspěchů, pane poslanče, kéž tady pan ministr je přítomen.
Vážený pane ministře, dne 13. února 2014 jsem vás interpeloval ve stejné věci, tedy ve věci zveřejňování státního závěrečného účtu. Když se podíváte na web Ministerstva financí, tak kapitola 398 Všeobecná pokladní zpráva, je zveřejněna. Kapitoly 396 Státní dluh, a 397 Operace státních finančních aktiv taktéž. Ale pane ministře, samotná kapitola 312, tedy Ministerstvo financí za rok 2015, k nalezení není. Rozpočtový výbor ji projednal 8. června tohoto roku. Před dvěma lety jste slíbil, že Ministerstvo financí bude zákon dodržovat, a bohužel, neříkal jste pravdu.
Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně.
Děkuji. Jistě máme všichni v paměti například vaše prohlášení po tragédii v Uherském Brodě nebo po teroristických útocích v Evropě, kdy jste deklaroval záměr zvýšit vybavenost a celkovou připravenost prvosledových jednotek policie. Realita je bohužel někde jinde, a proto bych se vás ráda zeptala, proč dosud neexistuje smysluplná, plnohodnotná koncepce výstroje a výzbroje policie, která by jasně identifikovala, co který útvar potřebuje pro ochranu policistů v terénu. Kde je slibovaná bílá kniha nebo skutečná koncepce policie, která by jasně určila mantinely pro její další směřování? Nebo by podle vás takový přehled nebyl ku prospěchu zjednodušení akvizičního procesu a k zajištění vyšší bezpečnosti? Vážený pane ministře, máte představu, do jaké míry funguje spolupráce vašeho rezortu s českými výrobci a třeba i s českými státními podniky, které spadají do oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu? Nedomníváte se, že by bylo potřebné spolupráci s těmito podniky rozvíjet nejen ze strany Ministerstva obrany, ale i ze strany Ministerstva vnitra, což by nesporně mělo oboustranný pozitivní efekt?
Děkuji paní poslankyni.
Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás kvůli problému, se kterým se potýkají nemocnice v Ústeckém kraji. Dlouhodobě marně shánějí zdravotnický personál. Město Kadaň například nabízí jednorázový příspěvek 100 tisíc, vyšší plat, úhradu dalšího vzdělávání a ubytování zdarma. Přesto nikdo nereaguje.
Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci financování neziskových organizací. Neziskové organizace se každým rokem potýkají s problémem financování. Začátek občanského roku je pro mnohé z nich katastrofou, mnohé z nich si berou úvěry, aby mohly zaplatit práci svých zaměstnanců. U těch menších není výjimkou, že zaměstnanci jsou několik měsíců bez mzdy. A pokud ano, co dělá MPSV k nápravě tohoto systému? A třetí otázka: Je naděje, že se v příštím roce systém financování pro tuto oblast změní ve prospěch neziskových organizací?
Děkuji za vaši interpelaci a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.
Ráda bych připomněla, že ten systém, kdy ty dotace rozdělují samy kraje, je poměrně nový. Byl zaveden až za této vlády. Nicméně teď se změnila příslušná vyhláška, která není našeho ministerstva, ale Ministerstva financí, a tam už ta podmínka není. Ale to by samozřejmě mělo být splněno každopádně.
Děkuji vám.
Vážená paní ministryně. O této skutečnosti jsem se bohužel nedozvěděla ani od vás, ani od doktora Kapitána, ale od norské ministryně Horne, která zjevně vůbec nevidí důvod vaši schůzku tajit. O čem jste jednala s norskou ministryní? Za třetí: O čem jednal doktor Kapitán s představiteli Bufdiru? A za čtvrté: Nakolik se jednání týkalo případu sourozenců Michalákových?
Prosím.
Tak já opět děkuji za slovo. Samozřejmě že předmětem toho jednání byla i kauza rodiny Michalákových. Já se domnívám, že to je to nejdůležitější. A ty informace nejsou vůbec nové. Myslím, že paní poslankyni Chalánkové jsou dávno známé.
Paní poslankyně se chystá na doplňující otázku. Prosím.
Určitě částečně ty odpovědi jsou přínosné. To je jedna věc. Uvidíme tedy dál.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Paní ministryně se nechystá odpovědět? V tom případě půjdeme dál a požádám o interpelaci paní poslankyni Šánovou, a připraví se pan poslanec Šidlo.
Vaše následná argumentace o nedostatku pracovníků, kdy sdělujete, že máte pouze jednoho referenta na 280 žadatelů o dotace, není pro mne argumentem, ale je spíše přiznaným špatným výsledkem činnosti Ministerstva kultury. V rámci pravidel, jak jsou stanovena příkazem ministra v rámci finančních limitů na odměňování komisí vzhledem k vytížení členů komise a za situace, kdy celou hudební oblast, tedy dotační servis, 280 příjemcům v celém profesionálním hudebním prostoru klasického a parciálního oboru obhospodařuje jediný referent, jsou vaše požadavky zatím nerealistické. Jsem rád, že alespoň na zlepšení pracujete. Jak dlouho, pane ministře? Dovolte, abych vám citoval ze zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Uzávěrku přijímání žádostí prvního, tzv. základního kola výběrového dotačního řízení stanoví ústřední orgán obvykle do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta. Důvody jsou v zásadě dva. Konec citace. Další citace ze zásad vlády, bod 8: Ústřední orgán, který poskytuje dotaci na základě žádosti, ji vyplatí na základě pravomocného rozhodnutí nejpozději do 31. března rozpočtového roku, pokud žadatel do tohoto data splní podmínky pro poskytnutí státní dotace. Minimálně polovinu z celkového objemu dotace uvolní ústřední orgán do 31. března rozpočtového roku, na který je dotace poskytována. Ústřední orgán, který poskytuje dotaci na základě žádosti, plně odpovídá za ověření její právní subjektivity. Vážený pane ministře, neodpustím si vás ještě jednou citovat. Myslím si, že tato věta je ve smyslu výše uvedeného opravdu úsměvná. Moje obava o zásadních potížích některých festivalů je určitě důvodná, protože jste jistě i vy zaznamenal zásadní omezení počtu koncertů a ostatních výdajů, jakmile jste jim své rozhodnutí sdělil. Úplně závěrem chci a musím korigovat svá tvrzení o panu Ivo Medkovi. Chci se mu omluvit, když jsem použil výraz "vystudovaný matematik". Omlouvám se mu. Závěrem mi dovolte říci, že vaše odpověď, vážený pane ministře, je v duchu známého pořadu pana Donutila. Ptejte se mě, na co chcete, a já, na co chci, odpovím.
Děkuji panu poslanci Františku Adámkovi. Do rozpravy se hlásí pan ministr kultury Daniel Herman. Ještě než vám dám slovo, pane ministře, konstatuji nově přišlé omluvy.
Děkuji, pane předsedající. Musím především argumenty, které jste zde uvedl, jasně odmítnout. Grantové řízení v hudební oblasti funguje na Ministerstvu kultury velmi dobře a efektivně. Systém je za léta vycizelovaný do nejmenších detailů, stížnosti jsou v řádu promile a stále od stejných subjektů, tedy velkých festivalů klasické hudby s velikými rozpočty. Odborné názory komise, která boduje tajně, jsou přesto po mnoho let konzistentní v názoru na dvojici festivalů, o něž jde v reklamacích především, tedy České doteky hudby a festival Český Krumlov. Jinými slovy, v dohledatelné historii dotačního řízení od roku 2007 pravidelně tyto festivaly končí v tabulce výsledků dotační soutěže v nejspodnějších patrech.
Dalším přínosem je jednoznačně otevření prostoru pro domácí podnikatele, rozšíření jejich prodejních příležitostí. Obchodní přebytek roste, minulý rok téměř 7 % HDP. Existuje prostor k posunu hodnotovým řetězcem směrem vzhůru k vytváření více domácí přidané hodnoty i prostřednictvím větších inovací k větší internacionalizaci malých a středních podniků a k rostoucímu podílu služeb. Mám na starost i část agendy v jednotném digitálním trhu. Mám velmi dobrá čísla o tom, jak se české firmy na tomto společném digitálním trhu prosazují a jak se budou prosazovat lépe, pokud odstraníme některé bariéry. Velmi často se mě ptají kolegové a lidi z této oblasti, jak je to možné, že Google v Česku nemá většinu trhu. Co to je ten Seznam? A já říkám: to je česká firma, která se prosadila a která expanduje, která dělá velice dobré věci. Toto je reflexe mladých českých mozků, kterým bychom měli taky pomáhat tím, že nebudeme zabíjet společný evropský trh. Další přínos. Oblíbená destinace přímých zahraničních investic, kterou se Česko stalo hned po vstupu. Jestli si na to pamatujete, rating se zvedl a důvěra investorů k tomu, aby přišli podnikat a usídlili se v České republice, enormně vzrostla. Proč? Míra zaměstnanosti. Já jsem byla osobně účastna několika projektů, kde jsme se zaměřovali na posílení české pracovní síly. Schengen, za který se bojuje na vnější hranici Unie. Je to obrovská úleva pro lidi, kteří se pohybují po celé Evropě. Musíme v Evropě hrát svou významnou roli. Vůbec to nemusí být role někoho, kdo má 2 % obyvatel. Vůbec se nemusíme držet tohoto limitu. Můžeme být daleko významnější. Je to velká výzva pro českou diplomacii. Já bych si velmi přála, aby toto česká diplomacie zvládla, a má k tomu velkou šanci. Já jsem zažívala zejména na začátku takovou tu tradici, že česká strana velmi často odmítala návrhy s tím, že tohle nechceme, na shledanou. Velmi často ve svém portfoliu zvažuji a proháním testem všechny návrhy na nové regulace, které ke mně přicházejí z různých stran, není to jenom z Evropského parlamentu nebo z národních parlamentů. Tím testem je řešit celoevropsky závažný problém, který přinese pozitivní dopad na normální běžné lidi a na firmy a který je zároveň podchycen velmi silnou evropskou kompetencí. Toto je test, kterému podrobujeme všechny návrhy, a mluvím tady i za kolegy z Komise. Je tady ještě jedna věc. Proto jsem tady dnes, proto tady už bylo 15 komisařů, ne na plénu, ale ve výborech, od začátku mandátu. Proto já osobně jezdím do národních parlamentů, které mi daly žlutou kartu na evropského prokurátora. Jezdím tam opakovaně, protože chci dialog a chci přesvědčit, že je to dobrý návrh. Myslím si, že je to i o vzájemném respektu a vzájemné úctě. Ráda bych apelovala na všechny strany, které budou stavět kandidáty do evropských voleb za dva a půl roku, aby si na číslo jedna dali kandidáta na komisaře a aby si toho člověka už teď začali připravovat. Mohu vás ujistit, že ten člověk toho má umět velmi mnoho. A neříkám to jenom proto, že mám sama tu autentickou zkušenost a ještě si pamatuji na velmi těžké začátky. Myslím si, že mají lidé pravdu, když říkají: Komise je nevolená. Myslím si, že je potřeba, aby kandidáti na komisaře během voleb vysvětlili, jaká je jejich představa o Evropě a co tam budou dělat. To je můj apel, který nemusí vyústit v legislativní změnu volebního systému. Všechny nás otravuje byrokracie, délka procesů a tak dále. Myslím si, že jsou to ty hodnoty, které se někdy stávají klišé, pokud se neustále omílají bezobsažně. A já jsem velmi ostražitá v Evropě, protože i vnucená rovnost přepjatou politickou korektností je něco, proti čemu se musíme stavět. A dále se Peroutka ptá: "Má tato společnost dosti síly, aby dala pocítit lhářům svůj hněv, nebo má tolik síly, aby ještě cítila hněv nad lží?" Otázky platné víc dnes než kdykoliv předtím.
Řádně přihlášen je Ondřej Benešík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tím také bych trochu kritizoval postup, jakým jsme byli obeznámeni s vaším vystoupením, paní eurokomisařko. Říkala jste, že jste hrdá na české firmy, střední, malé, na podnikatele. Říkají: My bychom chtěli, ale té byrokracie je naopak čím dál více. Nejsou tady. Kam, to je otázka.
Ne, tak to budeme integrovat ještě více a ještě vytvoříme další integrované úřady, které to vyřeší. No samozřejmě že to nevyřeší. Když tady byl zmíněn brexit a že se máme vyjadřovat k tomu, jak si představujeme Evropskou unii, tak musím říct - tady přece jasné představy už dlouho leží na stole, my je zastáváme. Mezi ty kroky samozřejmě patří opuštění dogmatu stále užší Unie, které ovšem z vašeho projevu tak trochu pořád zaznívalo, alespoň já jsem ho tam cítil. K těmto krokům také patří zrovnoprávnění států, které jsou vně a uvnitř eurozóny. Teď zrovna - a to by mě také třeba zajímal váš názor - leží na stole návrh Evropské komise na další integraci azylové a migrační politiky, který mimo jiné skrytě předpokládá integraci sociální politiky, co pokládám za fakticky nemožné. Ale pokud by se to povedlo, tak extrémně nebezpečné. Co chceme společně prosazovat, co budeme dělat, jakým způsobem budeme postupovat, abychom dosáhli prosazení společné české národní pozice, na které se nejprve ale musíme shodnout. Ano, může být i vyšší, pokud ten stát ví, co chce, pokud má srozumitelnou a jasnou zahraniční a evropskou politiku, pokud se klíčové politické síly shodnou na tom, co jsou české národní zájmy, a pokud je budou všichni prosazovat. Opakovaně jsem vyzýval pana premiéra, ať uspořádá takovou debatu. Protože jinak to špatně dopadne. Chceme Evropskou unii, není pro nás žádná alternativa bez Evropské unie. Ale chceme Evropskou unii, která se reformuje a která bude schopna přežít. Evropskou unii, jakou nám tady teď představila paní komisařka Jourová, takovou Evropskou unii dál rozvíjet opravdu nechceme, protože to je Evropská unie, která se za chvíli zhroutí sama do sebe.
Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Dovolte mi, abych ještě konstatoval došlé omluvy. Od 14.30 do 19.00 se omlouvá pan poslanec Leoš Heger a na zítřek se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina. Nyní faktická poznámka pana ministra Pelikána.
My chceme, aby hájili zájmy Evropské unie, protože, a to je to, co chci zdůraznit a čím skončím, naším národním zájmem je přece fungující Evropská unie. A o to se má starat paní komisařka.
Děkuji panu ministru Pelikánovi. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Upozorňuji, pane předsedo, že ve 13 hodin vás tak jako tak budu muset přerušit.
Mně se projev paní komisařky nelíbil, ale chtěl bych s ní debatovat. Ne takhle nedůstojně. Že dostaneme na rozpravu 38 minut, ona už nebude mít čas reagovat. Ale vláda má 17 členů, i když někteří nejsou poslanci. Jaká je pozice české vlády? V každém druhém materiálu je napsáno - pokud nebudete ratifikovat do zítra, pozítří... hrozí nám... Pořád nám někdo hrozí. A my se vůbec neptáme - potřebujeme to? Je to dobře pro české občany? Argument ministrů, kteří jsou celí vyděšení, až přijedou do Bruselu - co když nám v tom Bruselu někdo něco řekne? Ale buďme realisté.
To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí... Takže končím všeobecnou rozpravu a teď závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje.
Děkuji, pane předsedající. Ale v tom Iráku je prosím válka. Dochází tam k obrovité operaci, jejíž výsledek, peripetie, délku nikdo není schopen v tuto chvíli samozřejmě zodpovědně odhadnout, nebo dokonce určit. Dovolím si jenom drobnost, že zařazení materiálu na program jednání vlády není v pravomoci ministra obrany. Čili to nebylo projednáno v tom datu, které tady bylo uvedeno. A pak bych chtěl samozřejmě poděkovat za tu rychlou reakci výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Nemáme také myslím, nebo řada z nás, zkušenost s takhle vypjatou bezpečnostní situací a se způsobem reakce na to. Je v tom i samozřejmě komunikace s tou iráckou stranou. Zazněla tam myslím docela podrobná a určitě užitečná rozprava. Chtěl bych na to ještě reagovat, protože tam vznikly nějaké podněty, nebo návrhy. To je ale, promiňte, ten důvod, proč jsme chtěli ten mandát širší.